Docela logicky. Ale podstatné jsou zásadní věci, které my teď o té chorobě víme. Obrana před infekcí a epidemií má v první řadě pochopitelně účinnou léčbu toho onemocnění. My ji tady neznáme, nebo nemáme, čili tuto zbraň medicíny nemůžeme použít. To jsou ty kroky, které teď vlastně prezentuje Ministerstvo zdravotnictví, a prezentuje je dobře. Víme o tom, že pravděpodobně je šířen inhalací a je také šířen přímým kontaktem, je také šířen pomocí nemytých rukou, čili všemi způsoby, jakými se infekce může šířit. A teď si to všechno mocněte pořád dál, čili ta jistota, že v zemi, kde se ten virus objevil, že tam bude větší počet těch případů, je pravděpodobnost skutečně hraničící s jistotou. Ale ten problém je složitější v té věci. Ale my jsme pořád o krok pozadu. My izolujeme ty, kteří už to mají, ale nejdeme po tom, abychom zachytili ty, které mohl ten člověk nakazit. My to teď trošku děláme, ale jenom trošku. V okamžiku, kdy půjdete do stovkových čísel, tak to znamená, že budete vyhledávat po republice kontakty, které budou tisícové. To, co sem přijede zvenku, to lze nějakým způsobem ovlivnit, ale není to tak veliké principiální číslo. Ne tedy tím zpětným řešením, jak se to sem k nám dostalo, jestli jsme to chytli na hranicích nebo nechytli, ale tím, co všechno mohl ten člověk způsobit a koho mohl nakazit, a tyto skupiny brát jako přímo rizikové. A to také nevidím. Vidím prostě rozdílný přístup v jednotlivých krajích u jednotlivých hygieniků a vidím pochopitelně i rozdílný přístup u všech členů vlády, kteří se k tomu vyjadřují.
My jsme připraveni poskytnout okamžitě pomoc ve dvou rovinách. Řekům tak, aby ty peníze mohli použít na případný nákup materiálu, tak jak o to žádají. Současně jsme připraveni uvolnit materiál ze zásob Hasičského záchranného sboru, protože součástí té žádosti je také žádost o humanitární pomoc. Zatím z řecké strany nepřišla žádost o policejní pomoc, to znamená, pokud bychom měli do Řecka posílat naše policisty, můžeme tak učinit pouze v případě, že o to řecká strana požádá. Já jsem přesvědčen, že řecká strana za nasazení policie a armády tu situaci zvládá, a zatím nepřistoupila k tomu, aby zvala na svoje území zahraniční policejní kontingenty. Pokud by došlo k žádosti o policejní pomoc, máme připraven kontingent, který by mohl do Řecka odcestovat. Nicméně v minulosti jsme tak činili v některých jiných balkánských zemích, ale tím základním předpokladem je žádost té přijímající země a ta zatím nepadla. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, zda je to téma pro Evropskou unii. Pokud pan kolega Okamura má nějaký nápad, který je ústavně konformní, tak sem s ním, ale já jsem zatím nic takového nenašel.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Pevně věřím, že získáme podporu tohoto bodu.
To je naprostá nehoráznost a proti té já tady protestuji. Navrhuji, abychom projednali to, že výsledek hospodaření České republiky za první dva měsíce tohoto roku je nejhorší od vzniku České republiky. Nejhorší výsledek hospodaření státu od roku 1993: 27 miliard minus v únoru. Takže já navrhuji, abychom jako bod číslo jedna zařadili dnes bod Výsledek hospodaření státu za první dva měsíce tohoto roku. Děkuji za podporu tohoto návrhu a děkuji za pozornost.
Pochopil jsem to správně, že navrhujete zařazení nového bodu Výsledek hospodaření českého státu za první dva měsíce a jako první bod dnešního jednání? Jako další vystoupí k pořadu schůze pan poslanec František Kopřiva.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Jenom uvedu pár důvodů, proč si myslím, že je vhodné, aby Poslanecká sněmovna tyto návrhy projednala. Jednalo se o tom dvakrát. Divil bych se tedy, kdyby ten návrh neprošel, protože si myslím, že nechceme podporovat ten stereotyp, že politici se flákají, a myslím si, že Parlament by v téhle otázce měl nějakým způsobem rozhodnout, a to tak, že hlasováním. Každopádně aby se o nich už hlasovalo. Poslední fakt na ilustraci, že nejsme opravdu z těch nejrychlejších. Jenom za tohle volební období, to znamená něco přes dva roky, tak manželství pro všechny přijalo už šest jiných států po celém světě. Myslím si, že není na co čekat, a doufám, že všichni předkladatelé ať už jednoho, nebo druhého návrhu podpoří zařazení.
Jenom, a říkal to pan hejtman Běhounek, ale také pan hejtman Vondrák, jak jsem se ptal, proč není systémové řešení. Věřím odborníkům, že na všechno jsme připraveni, na všechno máme plány, ale pokud to někde drhne, tak musíme konkrétně poznat, kde to drhne a kdo za to může.
Nyní pan poslanec David Kasal s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, já musím na některé věci reagovat napříč, co tady zaznělo. Nedávno jsem se bavil s jedním specialistou, infektologem, epidemiologem, a v zásadě řekl: Berte to, že ta infekce je stará dva a půl měsíce. Za dva a půl měsíce se dostala do 70 zemí. Berte to jako teoretickou možnost, která není prakticky umožnitelná. To znamená, že v první fázi je to prevence. Přišla si jenom pro zprávu. A mezitím řekla, že sestra toho dotyčného byla na měsíc v prosinci až do začátku ledna ve Wu-chanu. Preventivní opatření můžeme dělat tehdy, kdy víme, že to tak je a že to ti lidé budou dodržovat.
Pane poslanče, skončil čas pro faktickou poznámku. Takže nyní pan poslanec Mašek, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Řešíme tuto akci. Je to opravdu velký nápor pro infrastrukturu a v poslední době v našem regionu zavládla velká panika místních lidí, kteří opravdu měli obavu i strach. Byl jsem atakován, ale nejenom já, ale i ostatní představitelé samosprávy. Už docházelo k zavírání obchodů, lidé si u nás brali dovolenou, odjížděli pryč z regionu. Já se nebojím koronaviru, já se bojím případné paniky. Vzhledem k tomu, že nemocnice, která obhospodařuje tento region, se nachází 400 metrů od tohoto areálu, je tam po dobu závodu ztížená doprava, celé Nové Město je extrémně přetížené, přelidněné, uzavřené silnice, takže není to nic příjemného, co si samosprávy v tomto regionu musí řešit. Takže ještě jednou, velmi pozitivně kvituji toto rozhodnutí.
Já doplním nebo dokončím tu svoji předchozí myšlenku. Tak ten mladý člověk se ještě chlubil na diskotéce, že má teplotu a že mu nic není. Já bych tímto chtěl apelovat - to, co už tady zaznělo u kolegy, že ano, mladší ročníky mají výrazně menší riziko jakýchkoliv komplikací, a měli bychom tedy myslet nejenom na tu situaci, že si můžeme dovézt něco do rodiny a můžou to odnést naši rodiče a prarodiče, protože musíme myslet hlavně na tu rodinu a samozřejmě i na své okolí, a na druhou stranu když to vezmu i na malé oddělení třeba naše, tak pokud by tři kolegové byli v karanténě a jeden by onemocněl, tak v tu chvíli já zavírám dětské oddělení. V té televizi by mělo opravdu zaznívat, jak se mají ti lidé chovat, jakým způsobem a kde se mají hlásit, a to je to podstatné. A potom řešit ta konkrétní ohniska nákazy, která se mohou objevit, protože lidé cestují a určitě ty kontakty tam budou.
Nyní paní poslankyně Němcová, pan poslanec Stanjura, následuje kolega Rakušan a Mašek.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já se chci ohradit proti těm tezím, které tady zazněly, že opozice hledá jenom to špatné na všech krocích vlády v souvislosti s tím, co se děje nyní s tou nákazou, která se Českou republikou a Evropou a světem šíří. A jestliže tedy se bavíme například o chaosu, tak já fakt nerozumím tomu, a vracím se k tomu biatlonu, proč byl zrušen biatlonový závod na Vysočině.
Nově jsme ovšem umožnili testování v dalších laboratořích. Teď na tom intenzivně pracujeme. Domácí karantény se standardně nařizují ze strany krajských hygienických stanic. My tu situaci řešíme v rámci České republiky velmi intenzivně. Dnes jsme měli jednání s klíčovými výrobci těchto ochranných prostředků. To znamená, že musíme také trošku diferencovat. Důrazně musím říci, že pro nás je zásadní, aby tyto ochranné prostředky měli primárně zdravotníci. Já se snažím skutečně této problematice věnovat v zásadě 24 hodin denně, od rána do večera. Situace v České republice je v tuto chvíli pod kontrolou, nečelíme žádné epidemii, která by se šířila na území České republiky, byť nemůžeme vyloučit nějaký nárůst v následujících dnech. Pracujeme se Světovou zdravotnickou organizací, s ECDC, se všemi strukturami, které to mají na starosti. Jsem připraven pak dát další informace, pokud po nich bude poptávka.
Děkuji panu ministrovi. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Dalším velkým přínosem je právě tedy ta možnost kombinace. A je samozřejmě nutno i v souvislosti s kontrolní činností fondu zakotvit aplikace zákona o finanční kontrole.
Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal pan senátor Wagenknecht. Prosím, pane senátore, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Velice krátce k proceduře. My tady máme dlouhodobě problém s tímto tématem a senátoři dlouhodobě toto vidí jako nevhodné. Druhá oblast, která byla velice diskutovaná, byla oblast současného fungování fondu. Opět v zákoně to není popsáno. Není to systémové řešení. Nyní v jedné oblasti to zavádíme, nicméně není důvod, aby kvůli tomuto se rozšiřovala působnost. Za mě to je všechno, dámy a pánové.
Garančním výborem při projednávání ve Sněmovně byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nepřeje si vystoupit. Otevírám rozpravu.
Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, pane premiére, pane senátore, paní ministryně. Já bych jenom chtěl shrnout krátce postoj Pirátů k tomuto návrhu i k návrhu, který přichází nyní ze Senátu. Zde už to částečně zaznělo. Fond byl zakládán s jasně daným záměrem, prostředky v něm uložené byly určeny na konkrétní účel, to je podpora bydlení. Takže problém s dostupností bydlení spíše narůstá. Já to ze svého pohledu příliš nechápu a nemyslím si, že to je objektivně rozumné. Jsme si vědomi toho, že Ministerstvo pro místní rozvoj a vedení fondu opakovaně deklaruje, že chce v programech na podporu bydlení pokračovat. Aktuálně upravuje výzvu programu Výstavba, je tady návrh na posílení finančního objemu pro tento konkrétní program. My jsme dokonce navrhovali při předchozím projednávání, aby tam byla aspoň garantovaná poměrná část těch financí, kterou by nebylo možné použít na jiné účely, než je bydlení. Ale návrh tady Sněmovna nepodpořila. Myslím si, že je to i vhodná příležitost pro některé z vás, abyste mohli svůj přístup přehodnotit. Nesouhlasíme se změnou pravomocí v oblasti přesunu financí mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu fondu během roku. Dosud toto vždy schvaloval příslušný sněmovní výbor, do jehož působnosti regionální rozvoj patří, a aspoň z tohoto pohledu byl vždy tento přesun řešen na úrovni příslušného výboru. Není tam řešeno, pokud se tak stane opakovaně. Já bych tedy ještě jednou chtěl říci, že za klub Pirátů podporujeme senátní návrh na zamítnutí této změny zákona.
To je stále těžší.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Ale to neříkám, proč jsme toto opatření udělali u biatlonu. S tím, že jsme řekli, že se obecně k otázce hromadných akcí vrátíme zítra na Bezpečnostní radě státu. Požádali jsme pana ministra vnitra, vicepremiéra Hamáčka, protože Ministerstvo vnitra má přehled o těchto hromadných akcích, aby ho předložil, a budeme o tom jednat. Takže skutečně nemá to nic společného s biatlonem. Ale to budeme prezentovat zítra. A vidíme to i na těch současných případech, na těch pěti případech. To znamená, není to tak, že by někam dojeli a tam už měli ty symptomy daného onemocnění. Skutečně ta nemoc propukla až po tom infikování v té lokalitě za několik dní. A ona to není otázka toho, že by to Česká republika nebo Itálie udělaly jenom samy jakožto my země, nebo naše země, že by k tomuto přistoupila. Před několika dny American Airlines zrušila spoje mezi Milánem a New Yorkem a Washingtonem, myslím. Takže to skutečně je něco, co se děje obecně, a nemyslím si, že to znamená nějaké, že nebudeme mít kontrolu. Ti lidé samozřejmě mají vízum, pokud jsou z Číny, takže o nich víme, že jsou na našem území. Ale z Číny si myslím, že teď není ani ten zásadní problém. Skutečně tam ta situace se zlepšuje. To znamená, skutečně těch letů je velké množství. K té poslední otázce. Poptávka je obrovská, je v řádu stovek milionů respirátorů. Dneska jsme s nimi měli jednání, tak abychom alokovali ty kapacity pro zdravotnictví, pro zdravotníky včetně praktických lékařů, ovšem samozřejmě bude to otázka nějaké diferenciace. Ten typový plán je zveřejněný a nyní vlastně Bezpečnostní rada svým usnesením z pondělí uložila ministrům a doporučila dalším složkám, jako jsou třeba hejtmani kraje nebo primátor hlavního města Prahy, ať tento typový plán epidemie pro hromadné nákazy osob v rozsahu své působnosti rozpracují. Takže není to tak, že by zde nebyl nějaký jasný jednotný plán. Ten plán tady existuje a Bezpečnostní rada státu tento plán vydala.
Děkuji panu ministrovi a nyní - kolega Dvořák ještě posečká - máme čtyři faktické poznámky. Nejdříve kolega Veselý, Běhounek, Stanjura, Černohorský - to je pořadí faktických poznámek, které máme před sebou.
Děkuji za slovo. V té době jsme ještě neměli nikoho nakaženého v České republice. Jak dopadlo hlasování? Návrh nebyl přijat. Mohli jsme o tom debatovat před více než měsícem a mohli jsme se vyhnout těm chaotickým krokům, které činí vláda. Já bych se chtěl zeptat, v čem je ten bonus, že jsme zakázali přímé lety, protože jsme ztratili informace jako Česká republika. V dnešní době, kdy můžete lítat, kudy chcete, můžete přestupovat - a vím, že ta opatření jsou v jiných zemích, že na letišti probíhá screening, že dokonce měří všem, kteří přiletí, teplotu, že všichni vypisují formuláře, kde jasně deklarují, zda byli v Číně, nebo nebyli - tak my jsme tu možnost ztratili alespoň u přímých letů. Obávám se, že žádnou takovou evidenci nemáme. Kde je ten systémový přístup, systematický přístup? Já fakt nechápu, proč jste si vybrali ten biatlon. Vůbec tomu nerozumím. A dneska na hokej nepřijdou tisíce lidí. Já se chci zeptat komu. To nejsou pouze organizátoři, to se týká desítek, možná ještě většího počtu, drobných živnostníků na Vysočině, kterým jste zkrátili tržby a zisk tímto rozhodnutím. Máme respirátory pro praktiky, řeší to někdo? Dobře, my je posíláme do Číny. Ale máme akutní nedostatek. Tak skončí Bezpečnostní rada státu, pan vicepremiér - momentálně tu není, ale vím, že tady je - Jan Hamáček, ministr vnitra, řekne "já navrhnu vyhlášení nouzového stavu", aby premiér řekl, že je to blbost. Co si mají ti občané z toho vybrat? Tak buď stát řekne "ruším výuku", anebo stát řekne "neruším výuku". To je opět systémový přístup. Mluvil o tom pan předseda Rakušan, mluví o tom i kolegové ze samosprávy. Pak slyším, že veřejnost je hysterická a novináři k tomu přispívají. Já nevím, kolik tiskových konferencí měl premiér a ministr zdravotnictví. A pak se divíte, že veřejnost má obavy? Mohou probíhat, nemohou probíhat? Čí to bude zodpovědnost, když není jednotný systémový přístup? Já teď nechci kritizovat ta jednotlivá opatření, kritizuji tu chaotičnost a ten nesystémový přístup. No ježišmarjá. Pan hejtman Vondrák kýve hlavou. Co je na tom logického. Podle mě na tom není logického vůbec nic. Na hokej 8 tisíc lidí může přijít a 30 tisíc na biatlon ne? Takže 8 tisíc je ještě bezpečná? Nebo - vidím tady své kolegy slávisty. S 20 tisíc lidí být může. Pak se divte, že klademe tyto otázky, proč to tak vlastně je. Ti to vědí lépe než my.
Ale z pohledu vlády mi to přijde takové populistické plácnutí do vody. Myslím si, že by vláda, Ministerstvo vnitra dokázalo dělat více. Protože to je to, co dává smysl: dostat se k zákonům, mít je prostě po ruce, což dneska není samozřejmostí.
Ještě před panem poslancem Grospičem s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Já si možná nechám ty mediálně zajímavé a vtipné na ta úvodní slova. Pokud vládní legislativci našli mezi těmi 213 některé konkrétní případy, jejichž zrušení nedoporučují, tak my to budeme plně respektovat. Já tedy nepovažuji úplně za rozumné, aby byla nějaká veřejná zakázka. Pro mě je to nová informace, já jsem o ní nevěděl, takže bych prosil jenom o krátké zdůvodnění. To samozřejmě není v legislativním plánu vlády. Co to je za hledisko? Já takové hledisko vůbec neuznávám. Myslím, že to není správné, že bychom spíš měli vždycky popřemýšlet, jestli to už neřeší stávající zákony, jestli se dostatečně vymáhají, a ne že budeme přijímat další a další zákony. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Grospič, přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Předkládaný návrh má mnoho chyb, a myslím si, které sice mohou být zcela bezvýznamné, ale také těch, které by mohly mít ve svém důsledku fatální následky.